A můžeme si tady hovořit o tom, jak dlouho to vůbec trvá. Už jsem to tady zmiňovala mnohokrát. Takovýhle dojem možná i někteří ve veřejnosti mohou mít, protože se o tom hodně namluví, tak mohou mít pocit, že to všechno běží jak na drátkách, že ta pomoc těm lidem plyne opravdu ze dne na den. U nás to trvá týdny a měsíce, než ten žadatel skutečně dostane pomoc. Pokud tedy zrovna neshoří servery a všechny ty konkrétní žádosti jsou podle ministerstva nenávratně ztraceny, pokud se ještě nevyskytne takovýto problém. Těch problémů, které se objevily za poslední dobu, je ale tolik, že už ztrácejí důvěru všichni ti, kteří se ještě pokoušeli vůbec nějakou pomoc dostat, že tento stát to myslí s kompenzacemi vážně. Oni tvoří páteř naší ekonomiky. Proto je potřeba je kompenzovat mnohem efektivněji, přehledněji, spravedlivěji a rychleji. Já se obávám, že z této krize, která zdaleka ještě nekončí, vzejdou posíleni ti, kteří už tak byli bohatí a jsou velcí. A já věřím tomu, že ani vy tohle nechcete dopustit. Minulý rok už můžeme zase hezky přehledně shrnout a vidíme, že to je naprostá utopie, že k takovéto sumě se zdaleka neblížíme. A to ani rozloženo do dalších let, jak pan ministr průmyslu a obchodu tvrdil, že je potřeba učinit. Je tady pořád dostatečný prostor dát těm kompenzacím jasná pravidla a některé z těch programů ministerstev, které jsou neúčinné, kde ty podmínky jsou velmi složité a napsané jen pro pár vyvolených, nakonec zrušit, protože nebudou potřebné. Proto vás tímto žádám o to, abychom dnes schválili program této schůze a měli šanci se konečně o tom zákonu opravdu férově bavit, aby tady mohla proběhnout ta diskuse. Další zákon, který tady předkládáme, je zákon o tzv. korespondenční volbě. My jsme už v minulém volebním období předložili zákon o korespondenční volbě. To znamená, opravdu jsme tu přípravu brali velmi seriózně tak, aby ten zákon neměl trhliny, na kterých by se dala tato volba kritizovat. Jedním z posledních států. Na Slovensku, u našich sousedů, běžná věc. V dalších státech úplně běžná věc. Tak prosím pěkně, srovnávejme srovnatelné volební systémy. Protože když budete žít v Austrálii nebo Kanadě, Velké Británii, v odlehlejším městě, než kde je ambasáda nebo zastupitelský úřad, tak asi sami uznáte, že létat, kupovat si letenku, mít vůbec volno na tu volbu je v případě většiny lidí naprostá utopie a nemožná věc. Ostatně vláda si toto určitě uvědomuje, protože jinak by sama do svého programového prohlášení korespondenční volbu nedávala. Usilujete o ni, ale jenom opět na papíře, protože tady ve Sněmovně jsme zákon o korespondenční volbě nebo volební zákony, které by to zaváděly, vůbec neprojednali, protože nám nebyly předloženy.
Tento odškodňovací zákon všem takovýmto lidem pomáhá. A dámy a pánové, ti lidé nechtějí moc, ti lidé nechtějí ani vůbec nic navíc, ti lidé chtějí jenom spravedlnost. Oni potřebují tyhle záruky, potřebují tuto jistotu, že jim stát pomůže, a pak budou mnohem víc připraveni respektovat, snášet, vydržet, důvěřovat v rámci těch protipandemických opatření. Mně se zdá, že z těch všech výhrad, které k tomu vláda má, vyplývá jedna věc, nebo, omlouvám se, tak to vidím já, a to je jakési pokřivení světa, pokřivený pohled na svět ze strany vlády. Všimněte si prosím, čím vláda argumentuje. To se tam táhne jako červená nit všemi těmi argumenty od začátku do konce. A to je červená nit podezírání. A protože to tak je, tak nemůžeme jednoduše odškodnit, nemůžeme rychle pomoct, nemůžeme jen tak kompenzovat ty čisté ztráty, nestačí čestné prohlášení, nestačí jednoduché doklady, nedají se ty věci dělat rychle. Tou vládní argumentací se táhne červená nit podezírání. A já říkám, tohle je opravdu hanebný přístup k lidem, takhle se k lidem nedá přistupovat. A mám jiný návrh, jiný návrh pro nás všechny, jiný návrh pro vládu. Místo podezírání zkusme lidem důvěřovat. Jistotu, na kterou mají právo. Namísto byrokracie, stále složitější, namísto prověřování a kontrol si uvědomme, v jaké jsme situaci. Vím, že vláda se opírá o argument a stanovisko, že chce jít cestou jednotlivých opatření pro každý z těch dotčených segmentů. Opakovaně se zapomíná na spoustu lidí, opakovaně se do toho řada lidí nevejde. Spousta lidí neví: budeme mít na to nárok, nebudeme, přijde ještě nějaká pomoc, vymyslí se nějaký program, nebo ne? Pokud jsem dobře poslouchal, tak i sám vicepremiér Havlíček uznal, že není možné vymýšlet speciální program pro každý obor. I proto je důležité, abychom přijali kompenzační zákon, abychom přijali tento odškodňovací zákon. Když my očekáváme od lidí, aby se chovali slušně, zodpovědně, trpělivě, tak to dělejme taky. Chovejme se zodpovědně, a jestli vláda z důvodů, které nikdo nezpochybňuje, zakazuje lidem podnikat, tak jim nahraďme to, co jim patří. Nahraďme jim fixní náklady a umožněme jim přežít. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ten druhý návrh, který chci komentovat, je podobné povahy. Je to vlastně něco samozřejmého. Odstraňujeme nespravedlnost, srovnáváme prostředí. A k tomu opravdu jenom několik velmi stručných poznámek. Má s tím někdo problém? Tak je přece na nás, a je to zase logické a samozřejmé, abychom jim umožnili toto právo uplatnit. My máme při každých volbách vytvořeny, vybudovány, zřízeny volební místnosti tak, že vám stačí pár kroků, většinou pár kroků, od domu, pár metrů, každý může přijít osobně, pokud nemá nějaký hendikep. U nás nic takového není. Takto to mají čeští občané v České republice. Jenomže v zahraničí je ta situace úplně jiná. Je to nesmírně složité. A nemáte jinou možnost, než to udělat. Jediné, co my chceme udělat, je, aby za těmito lidmi přišla ta pomyslná urna, aby oni měli šanci taky volit tak, jako má právo každý český občan, který je na území České republiky. Druhá poznámka k tomu. Vláda říká: my tu stejnou věc budeme taky řešit, ale ne teď a tady a ne touto úpravou. No, vážení členové vlády, ale volby do Poslanecké sněmovny jsou už vyhlášeny. A já tady žádný vládní návrh nevidím, prostě tu není. A pro nás třeba, představitele opozice, mohlo být to, že jsou volby vyhlášeny, překvapivé. A bylo, to já nijak nepopírám, bylo to velmi překvapivé. Vzhledem k tomu, že vyhlášení voleb vyžaduje spolupodpis předsedy vlády, tak pro vás to tak překvapivé nebylo. Měli jste na to tři roky. My jsme to udělali. Ale pojďme to udělat. Dámy a pánové, to byly moje poznámky ke dvěma velmi důležitým předlohám, které tady dnes máme. A já vás prosím o to, abyste schválili program schůze, abychom tyto věci, obě tyto věci a další důležité zákony, mohli tady řádným způsobem projednat.
Vážená členko vlády, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte i mně okomentovat program, který dnes na této mimořádné schůzi navrhujeme. Jsou to pouhé čtyři zákony, ale čtyři velmi důležité normy, které mohou velmi zlepšit situaci v České republice. Co se týče prvního, který nazýváme takzvaným odškodňovacím zákonem, tak tady v tomto případě bych si dovolila malý exkurz do už minulého roku. Vzpomeňme tu debatu. Opatření byla vyhlašována podle zákona, který není připravený nebo šitý na míru takovéto situaci, kdy tím ohrožením nejsou třeba povodně, ale je to vir, který způsobil celosvětovou pandemii. A čas šel tak, že vláda k této věci nepřipravila vůbec nic. Proto jsme během léta 2020 sedli, napsali tuto normu, kterou tady dnes předkládáme, a chceme opakovaně po vás, abyste udělali jediné: abyste ji pustili do prvního čtení, abychom o ní mohli vůbec vést diskusi a bavit se o jednotlivých parametrech toho zákona. Ten zákon tady byl na konci léta představen, byl předložen do Sněmovny. A kdyby bývala větší vůle z vaší strany, tak reálně během října při zkrácení lhůt se dal projednat a od listopadu už dávno mohl být účinný. Jak jsem zmínila, 42 programů. Ono to vypadá na první pohled bombasticky. Pomáhá se ve skutečnosti všem, aspoň tak se to za to dá schovávat. Nicméně ta pomoc je po odvětvích. Je také pravdou, že ty programy se různě v průběhu mění. Podmínky žádostí jsou složité. Náš odškodňovací zákon můžeme rozšířit i o to, aby právě i na tyto konkrétní případy pamatoval. Ale v tomto případě je mnohem přiléhavější slovo kompenzace. Oni teď krachují. Další jsou na pokraji tohoto krachu. A není to proto, že by jejich služby byly špatné. Jde nám o úhradu fixních nákladů všech těch, kteří mají zakázáno nebo omezeno podnikat. Krachuje nejvíce podnikatelů, nebo přerušuje činnost, což je svým způsobem velmi podobné. Jsou to celkově opravdu velmi vysoká čísla. Není se čemu divit. Víte, kolik sem do České republiky od nich přichází ročně peněz? V minulém roce 89 miliard korun. Určitě se obraceli i na každého jednoho z vás. Připomenu také, že v létě minulého roku, když se tady řešily volby do Senátu a krajských zastupitelstev, tak jsme byli během pár týdnů, opravdu v řádu týdnů schopni projednat, schválit, ale také předtím připravit zákon, který umožnil lidem v karanténě právě jejich volební právo uplatnit. A já jsem za to vděčna. Stálo to za to i pro ty tisíce, jednotky tisíc lidí, o kterých jsme tušili, že v té karanténě v době voleb budou. A co jim vzkazujeme? Že nám to za to nestojí?
Dobré dopoledne.
Vážené dámy a pánové, návrh poslanců multikulturního bloku na zavedení korespondenční volby, tedy ODS, Pirátů, hnutí STAN, KDU-ČSL a TOP 09 není sice nový, ale jeho absurdita a účelovost vyniká až dnes, kdy korespondenční volby naprosto zpochybnily regulérnost voleb v USA, přičemž u nás v České republice budou klíčové volby do Poslanecké sněmovny letos v říjnu. A v sousedním Rakousku se kvůli problémům s korespondenční volbou muselo opakovat druhé kolo posledních prezidentských voleb. Hnutí SPD prosazuje demokracii a transparentnost voleb, a zásadně proto odmítáme zákon o zavedení korespondenční volby. Jsem rád, že máme volby z principu tajné, a proto je také žádoucí, abychom tajnou volbu na maximum zachovali. To, aby volby probíhaly důvěryhodně a minimalizovala se možnost podvodů a manipulací, je pro nás, SPD, tak zásadní věc, že z tohoto důvodu nepodpoříme program této mimořádné schůze, přestože jsou na navrženém programu jiné, pozitivní body. Aktuálně tlačíme na vládu, aby odpustila platby zdravotního a sociálního pojištění všem živnostníkům, kteří mají ztížené podnikání, po dobu vládních opatření. Je to jasné, srozumitelné, jednoduché, transparentní a je to ostatně model, který je používán v Německu a dalších nejvyspělejších státech. Takže my tady máme své konkrétní návrhy zákonů, které nám tady leží, vláda nám je blokuje. Vůbec si vláda neuvědomuje, že za ty peníze nelze vyžít, a radši vždycky dá jenom jednorázový předvolební příspěvek, samozřejmě lepší něco než nic, my také hlasujeme pro jednorázovou podporu na podporu invalidních, starobních důchodců, ale férové by bylo dát jim tu základní jistotu. Ostatně ten zákon o minimálním důstojném důchodu platí v mnoha státech, vyspělých státech Evropy. Je to ten zákon o hmotné nouzi, se to jmenuje, ten zákon. Takže i tento bod, který tady je navržen, už SPD je v něm v podstatě dál, co se týče toho zákona. Naopak problém je, že strany jako ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a hnutí STAN nepodporují tyto naše kladné návrhy, často je nepodporují, některé ano, některé ne, a teď vlastně opožděně jsou tady některé návrhy z jejich strany. Takže mně připadá jako záměr, že výše uvedené strany, které navrhují korespondenční volbu, přimíchaly na program jimi navržené dnešní mimořádné schůze také jiné pozitivní body, aby pak mohly veřejně říkat, jak jsme zlí, že jsme odmítli schválit program schůze a že kvůli tomu něco pozitivního neprošlo. Ostatně když jsem tady slyšel ty předešlé projevy, tak se mi to plně potvrzuje, že to je ten důvod, proč to takhle namíchaly.
Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás o přihlášení svými kartami. Dnes máme 28. ledna a narozeniny slaví náš kolega Přemysl Mališ. Pozvánka byla rozeslána v pátek 22. ledna tohoto roku elektronickou poštou. Omlouvám se, měl jsem tu nějaké přihlášky s přednostním právem. Kdo je pro, abychom zvolili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a pana poslance Františka Kopřivu? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 81. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Markétu Pekarovou Adamovou a Františka Kopřivu. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Jako prvního poprosím, aby se slova ujal pan místopředseda Vojtěch Pikal.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, možná jste překvapeni, že vystupuji jako první. Já jsem také překvapen. Přihlásil jsem se včera někdy odpoledne. Předpokládal jsem, že už tady budou naštosováni jiní s přednostními právy, ale nestalo se tak, takže té možnosti využiji. Ostatně již začaly volby. Osobně jsem se přihlásil k tomu, abych primárně hovořil o bodu, který je na pozvánce uveden jako druhý. Jedná se o sněmovní tisk 536, což je korespondenční hlasování ze zahraničí. Sněmovnou byl vrácen k přepracování, takže jsme ho přepracovali, předložili jsme ho opět v polovině roku 2019, kdy byl také zaslán vládě. Vláda k tomuto návrhu vydala negativní stanovisko. Takže aby se mohlo naplnit alespoň toto, takže prosím, podpořte projednání tohoto tisku. Korespondenční hlasování funguje v 21 zemích Evropské unie včetně Slovenska, kde s ním mají dlouhodobou funkční zkušenost. Takže si myslím, že to je vhodné srovnání. Občané žijící v zahraničí zasejí do České republiky desítky miliard korun ročně, například v roce 2019 to bylo 89 miliard, a mají o toto korespondenční hlasování zájem, neboť vznikla řada iniciativ na jejich podporu.
A my v současné legislativě tyto lidi ženeme k tomu posudkovému lékaři, který nemůže dát jiné než kladné stanovisko, ale přesto ti lidé naprosto nesmyslně, nelogicky se dostávají do stavu, kdy tam na tu prohlídku musí, kdy tím zabíjí čas a kdy v této době covidu, kdy je tady nedostatečná kapacita, ta je dlouhodobě u těch posudkových lékařů, kdy jsou tady omezené dostupné ordinace a úřady, tak my ty lidi tam ženeme. Takže vás žádám o to, abyste na toto pamatovali a zvažovali, jak budete potom ve finále hlasovat, jestli dáte prostor i takovýto tisk na dnešní mimořádné schůzi projednat.
Já vám děkuji. Přečtu dodatečné omluvy.
Možná bych začal trošku obecně. Krátce k tomu prvnímu návrhu, tedy odškodňovacímu zákonu. Myslím, že ten bychom skutečně měli považovat za samozřejmost, a to ze dvou důvodů. Za prvé, pokud státní moc dočasně omezí nebo zakáže výkon svobodné ekonomické činnosti, tak prostě musí následovat kompenzace, musí následovat odškodnění. To se do jisté míry děje, ale mělo by se to dít podle jednoduchých, jasných a srozumitelných pravidel. Všem nám musí být jasné, a já to tady rád zdůrazňuji, že to v praxi přinese spravedlnost především vůči těm nejslabším, nejzranitelnějším skupinám ekonomických aktivit. A o ochranu těch slabších, těch, kteří mají problémy větší, kteří si nedokážou tak dobře poradit jak velcí podnikatelé, o tuto ochranu by nám mělo jít. A ta pomoc, která přichází, je nedostatečná, je často nedostupná. Celou noc to dělala, vstávala každou hodinu, aby ji tam ten systém pustil, aby se tam dostala.
Co se týká dalších tisků, které jsou zařazeny na dnešní pořad schůze, tak jako první je zde zařazen sněmovní tisk 1039 - odškodňovací zákon. Návrh by byl jistě transparentnější a plošnější než dlouhá řada vládních programů a pro podnikatele by znamenal jasnou a předvídatelnou pomoc. Bohužel neřeší podniky nepřímo zasažené skrz dodavatelské řetězce a propad poptávky, přesto by tento druh pomoci podnikatelům pomohl více než stávající opatření. Takže my podporujeme propuštění tohoto návrhu případně do druhého čtení, kde se o něm můžeme podrobněji pobavit. Novelu jsme od počátku kritizovali. Pro tyto rodiny by to mohlo být likvidační. Jeho hlavním obsahem je zavedení exekuce dávek a uložené pokuty za přestupky. Dávky hmotné nouze, o kterých je tu řeč, jsou peníze pro rodiny, které jsou na dně a v těch největších problémech, často v exekucích. Je to minimum, které potřebují pro samotné přežití. A tento klíčový princip, že toto minimum je potřeba lidem ponechat, a to v zájmu celé společnosti, novela mění. V současné době musí lidé žádat o opětovné posouzení zdravotního stavu. Proces tedy musí projít obvyklým kolečkem přes přetížené posudkové lékaře. Průkaz přitom již jednou přiznán byl, navíc s trvalou platností. Opakovaně se přitom ve Sněmovně a ve výboru pro sociální politiku řeší stav lékařské posudkové služby, její přetížení a nedostatek lékařů. Takže bych chtěl vyzvat vás, kteří si tam také jistě najdete svůj bod, abyste podpořili návrh této schůze.
Dobré dopoledne. A dokonce i celá vláda, pokud se nepletu, ústy pana premiéra říkala, že korespondenční volbu podporuje a chce. A proto je tady skupina poslanců, která tento návrh předkládá. Máme tady účetnictví, máme tady elektronickou evidenci tržeb, nástroje, ze kterých lze jasně vytáhnout to, jak ten podnikatel v minulosti fungoval, a na základě i těchto dat ho rozumně, solidárně kompenzovat a podpořit. Takže bych vítal to, kdyby vláda v takové situaci řekla: dobře, my to tady rušíme v krizovém zákonu, ale uděláme jiný zákon, kdy tyto věci nastavíme tak, aby tady bylo férové prostředí i pro tyto situace.
A co když přijde zpoždění? Co když nebude realizace? Jak se s tím ten systém, ta strategie vyrovná? A byť chci poděkovat panu ministrovi, že se s námi dnes sešel, s Piráty a hnutím STAN, a měli jsme věcnou rozpravu o tom, jaká je zdravotní situace dnes - není dobrá, to všichni víme - tak jsme se naprosto neshodli na těch třech věcech, které by pomohly. Říkal to i pan ředitel Dušek, ředitel ÚZIS, že to lze. Asi to chce i vstřícné slovo pana premiéra, který zde sedí. A druhá věc, že vedle očkování je třeba jasná pozitivní motivace. Jsou to kompenzace, jsou to podpory firem, aby si mohly dovolit každý týden testovat antigenními testy. A pak, není možné trvale, mnoho a mnoho dalších měsíců, mít nouzový stav. Tam věřím, že se posuneme, že o tom budeme dál jednat. U těch dat nerozumím tomu, proč nejsou prostě dostupná veřejně všem. A to je poslední věc, na kterou bych se ráda zeptala, nejspíš pana premiéra.
Vážené dámy a pánové, máme tady bod s názvem Informace vlády o průběhu očkování. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný představili minulý týden registrační systém a strategii očkování. Tento materiál přichází jednak v časovém skluzu a je také závislý na dostupnosti očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva a s cílem proočkování minimálně 70 % celkové populace. Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Navíc systém po uvedení do provozu dne 15. ledna v 8 hodin po 90 minutách zkolaboval. Trváme na dobrovolnosti, to chci zdůraznit. Hnutí SPD tady od počátku prosazuje dobrovolnost a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. K tomu je zároveň potřebný dostatek vakcinačního materiálu - mám na mysli jehly, stříkačky - a zejména kapacit na provádění vakcinací. Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. A ti občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak by jim to měla vláda umožnit rychle, bezpečně, aby si mohli vybrat. Rád bych ještě zmínil také situaci kolem podpory, podpory firem, podpory živnostníků a jejich zaměstnanců. Vláda musí podle našeho názoru volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády, jelikož nezaměstnanost stoupá. Podpora by měla být stanovena bez zbytečné byrokracie a s využitím údajů, které má stát k dispozici.